Na okraj a na dokreslenou upozorňuji některé kolegyně a kolegy, že závist je ošklivá věc. A zde musím konstatovat jednu věc. Pan Okamura zmínil, že náš ministr vnitra Vít Rakušan lhal, když říkal, že nebude docházet k omezování svobod, myslel tím svobod například pobytu a pohybu. Ale pan Okamura říká, že lhal, protože se omezuje svoboda především projevu. A já říkám, svoboda projevu není omezena. A to mi dává říci, to mi dává právo říci, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedající: Ten, kdo rozdmýchává závist, ten je opravdu nestoudným člověkem. Nebo, jak jsme zaznamenali, že někdo závidí někomu, že jde do zoologické zahrady, například ukrajinské děti, za korunu? Tak to je opravdu závist patologická.
Jenom chci tedy vlastně položit řečnickou otázku. Pokud to je tak, jak vy říkáte, a bude to i reakce na kolegu Patrika Nachera, tak se ptám, proč 27. října 2020 vaše vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem usnesením číslo 1104 požádala o prodloužení nouzového stavu na dobu delší než 30 dnů v době pandemie, v době úplně jiné situace, než jsme dneska? Čili to je ten jeden případ. Ano, Sněmovna jí nevyhověla, Sněmovna vyhověla jenom částečně, tuším do 20. listopadu byl ten nouzový stav tehdy prodloužen. Čili to je jenom řečnická otázka. Tehdy jsme nouzovým stavem omezovali svobodu pohybu. Vzpomeňte si, byly zavřené okresy, na hranicích okresů byly závory, policie, byla dramaticky, bezprecedentně v historii České republiky omezena svoboda pohybu, byly zavřeny obchody, služby a tak dále, dopadlo to na každého jednoho občana České republiky. Stále je zachována parlamentní kontrola, parlamentní kontrola zůstává stále zachována, ať dneska prodloužíme nouzový stav o 30 dnů, nebo o 56 nebo na kolik to vychází. Každé případné rozhodnutí, kterým byste se cítili dotčeni na svých právech a svobodách, můžete nechat přezkoumat soudem. Pojďte řešit věcné věci, autorský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, stavební zákon, milostivé léto a tak dále. Ale opravdu říkám, uvědomte si ten rozdíl mezi tím nouzovým stavem pandemickým a nouzovým stavem, který v tuto chvíli tady řešíme.
Já mohu říct, že covid byl neviditelný nepřítel, tady máme jasně vydefinovanou skupinu nešťastných lidí. Ale to vůbec nesrovnávejme. Máte pravdu, byla tam celá řada omezení, což neznamená, že ta omezení nemohou nastat. Bude tady celé množství veřejných zakázek. Nikomu nic nepodsouvám, nikoho neočerňuji. A začíná převažovat hlas, že to je překročení. A my nechceme chodit k soudu. My víme, že potřebuje tato země nouzový stav. Vezměte si ho na 30 dnů, získáte ho ústavní většinou. Je to určitě uklidňující zpráva, bude to uklidňující zpráva, a neveďte tyto sporné debaty, kde v podstatě máme takovýto silný hlas expertů ze Senátu. Tak vezměme rozum do hrsti, zachovejme se prakticky. Já vám říkám za nás úplně upřímně, že možná zase tu ruku zvedneme. Prostě nedělejte to. To pro mě není argument. V tuto chvíli je naopak výhoda, že byste měli ústavní většinu a že byste měli podporu nejsilnějšího opozičního klubu. To je argument jako hrom a nechápu, že ho odmítáte s argumentem, že tady vést debaty... My je musíme vést. Musíme je vést a vy musíte být schopni obhájit svůj další postup před Poslaneckou sněmovnou. To je celé. Já si myslím, že mně to dává naprostý smysl, a nechápu, proč vám ne.
Naposled se k tomu vrátím a vysvětlím. Tam skutečně nikdy nebyla žádost delší než 30 dnů. Já odpovím panu kolegovi Výbornému vaším prostřednictvím, jak jsou omezována moje práva. Někdy to bylo až tak, že se nemohlo cestovat mezi okresy, jindy jsme to poznali třeba jenom tím, že jsme měli roušky na sobě. A já tady mluvím o té situaci, kdy vlastně to opatření bylo čistě jenom, že byly roušky, ale všechno už bylo otevřené, takže vlastně ten argument, který vy jste tady vznesl, se dá zrcadlově otočit. Také jste nebyl tak omezen na těch právech, i přesto ten nouzový stav jako právní rámec byl nutný, aby pokračoval, a vy jste to nepodpořili.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument číslo 628 a já poprosím, aby za omluveného pana premiéra nyní vystoupil pan ministr vnitra Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám. Jak už bylo řečeno, omlouvám a zastupuji tady pana premiéra Fialu, který dnes ze zdravotních důvodů nemůže být přítomen v Poslanecké sněmovně. Sami to vidíme na číslech v České republice, kdy ta dětská populace tvoří bezmála 50 % všech příchozích do naší země. V České republice jsme udělili do včerejšího dne na 236 000 statutů dočasné ochrany. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, abychom viděli, že Česká republika má opravdu spuštěný velmi kvalitní systém, protože se jedná o celou jednu třetinu všech speciálních víz vydaných v Evropské unii. To samozřejmě neodpovídá počtům. Polsko má mnohem větší počet uprchlíků v absolutních číslech než Česká republika, Německo, byť se to nezdá, má v absolutních číslech také větší počet uprchlíků z Ukrajiny než Česká republika, ale samozřejmě na procenta vůči naší populaci jsme jednou z těch vůbec nejpostiženějších zemí. Ale tu registraci, která je důležitá, je důležitá i pro bezpečnost obyvatel České republiky, tu zvládáme naštěstí velmi dobře. My teď za jeden měsíc máme na území České republiky okolo 300 000 utečenců, většinou žen a dětí z Ukrajiny. Česká vláda dělá maximum, abychom zvládli nápor příchozích, a jsem přesvědčený, že se nám to daří i díky neskutečné vlně solidarity Čechů, občanů České republiky, kteří dělají v nejednoduché době pro ně samotné absolutní maximum, abychom jako stát obstáli a abychom manželkám a dětem těch, kteří brání svoji vlast na Ukrajině proti ruské agresi, byli schopni poskytnout útočiště, dočasné útočiště, ochranu. Dovolte mi ale poděkovat i opozici. Já děkuji opozici za to, že v této chvíli nám neházela klacky pod nohy, že v této chvíli v rámci usnesení v Poslanecké sněmovně podporovala vládní návrhy a že jsme ukázali, že jako česká společnost, že jako česká politická reprezentace si jsme schopni uvědomit reálný stav věcí, reálnou míru a hloubku krize, kterou v této chvíli procházíme. Určitě vám za to patří poděkování. A chtěl bych vás dnes dopředu požádat, abychom i dnešní debatu vedli právě v tomto duchu, věcně, na základě argumentů, na základě faktů, abychom dávali otázky, na které si budeme odpovídat, ale abychom nezpochybňovali samu podstatu té věci, která se okolo nás odehrává. Odehrává se tady ruská agrese, putinovská agrese, agrese, která nemá v poválečných dějinách obdoby, kdy jeden stát je oběť a jeden je agresorem, a my jsme zemí, která se snaží pomáhat. Všichni víme, že se dostáváme v České republice na hranu našich kapacit, a já otevřeně říkám, že v této chvíli potřebujeme pomoc ostatních států. I proto jsem včera na mimořádném zasedání na Radě ministrů v Bruselu žádal vyčlenit prostředky ze schválených fondů Evropské unie pro oblast vnitřních věcí. Jsem přesvědčený, že na té evropské úrovni musí začít fungovat kvalitní systém registrací a výměny informací o uprchlících. Na to jsem tady měl dotaz od pana kolegy Langa minule i v rámci interpelace. Ano, evropský systém registrací zatím není dokonalý. Česká republika díky hasičům, policistům a samozřejmě všem hejtmanům tu krizi zvládá, patří na špičku Evropy v systému poskytování pomoci. Ústřední krizový štáb od 24. února zasedá dvakrát týdně, vždy probíráme aktuální situaci a pokoušíme se rychle reagovat na všechny připomínky, které přicházejí z regionů. Putin neválčí jenom na Ukrajině. V přeneseném slova smyslu válčí i s námi. Přes první nápor především v Praze a Středočeském kraji jsme přistoupili k přerozdělování příchozích v rámci celé České republiky. Je potřeba si uvědomit, že se změnila struktura lidí, kteří přicházejí do České republiky. Většina z nich šla za svými rodinami, za svými příbuznými, za svými známými. I přes své vlastní problémy jsou Češi ochotni pomáhat nejen materiálně, ale i s ubytováním Ukrajinců u sebe doma. Snažíme se těmto rodinám také pomáhat, motivovat je.
A hledáme ty nástroje. Jsou to návrhy, které mohou být řekněme z této oblasti: zvýšení valorizace rodičovského příspěvku, zvýšení existenčního a životního minima, zvýšení příspěvku na mobilitu občanů se zdravotním postižením nebo zvýšení také oblasti slevy na poplatníka a na děti. Ale aby to řešení taky dávalo smysl. Jenom připomenu, za poslední dva roky jenom díky zvýšené slevě na poplatníka v českých domácnostech zůstalo navíc 30 miliard korun. Pak tady byly zmíněny věci jako argumentace exekucí. Jestli pan předseda Tomio Okamura argumentuje tím, že za posledních pět nebo šest měsíců narostl počet exekucí, tak evidentně, pokud zná systém a principy exekučního řízení, tak to nemohlo být vlivem vlády Petra Fialy. Takže další krok, kterým jasně říkáme: Pamatujeme na ty občany. Chceme jim dát druhou šanci! Ty křivdy, kdy tam spadly děti a podobně. Takže další krok, kterým jasně reagujeme na to, že vnímáme potřeby, jak pomoci lidem, aby dostali druhou šanci, aby se mohli vrátit do normálního legálního života. Neděláme to. A jestli si tady někdo plete názor za zjevnou, evidentní lež, tak to jsou dva rozdílné světy. A musím říct, že tady v minulosti pan předseda Okamura na svých sociálních sítích i tady veřejně velmi často ukazoval svůj obdiv vůči Vladimiru Putinovi a jeho režimu. Měl spoustu příspěvků na sociálních sítích, které za poslední dva týdny záhadně zmizely. Proč on sám cenzuruje svůj profil? On se za ty příspěvky stydí? Nebo neměl pravdu? Nebo podporoval někoho, kdo je dneska evidentní agresor, válečný zločinec, někdo, kdo páchá genocidu na nevinném národě, na dětech, na ženách? No zjevně ano. Dneska se to jenom stydí přiznat a říct férově: Já jsem se úplně brutálně uťal. Že na tom Západě byla ta svoboda projevu i po projevu, zatímco v Rusku máte svobodu projevu několika sekund a ta svoboda skončí v okamžiku, kdy člověk zvedne jenom bílý papír, a už ho seberou policisté. Zatýkají desetitisíce lidí, kteří přijdou svobodně vyjevit svůj názor na veřejnou demonstraci. Tak takovýto režim tady pan předseda Okamura veřejně opakovaně adoroval. Vladimira Putina adoroval. Někoho, kdo páchá zločiny proti lidskosti na Ukrajině. Mluvil jsem s paní, jejíž bratr byl mučen, protože odmítl jako obyvatel Krymu přijmout ruské občanství. Vytrhali mu všechny zuby a před dvěma týdny ho ruská okupační vojska v bojích zabila. Takovéto příběhy jsme tady schopni sázet, jak se chovala ruská armáda na Krymu. Já si myslím, že dneska jsme v situaci, kdy je potřeba umět pojmenovat jasné věci, když se lže, manipuluje s fakty. Není tady omezen jiný názor. Ten ostatně tady říkáme ve veřejných diskusích, říkáme ty názory v debatách. Tyto příběhy mám ve své rodině. Když to shrnu a podtrhnu celou tu debatu, přicházíme v situaci, kdy přesně pro takové situace byl krizový zákon psán. Pro situace, kdy se řeší nějaký důsledek bezpečnostního rizika. Přísunu většího počtu lidí do České republiky. Pro tyto situace a pro přírodní katastrofy tenkrát tvůrci ten zákon napsali a pro takové situace se ten zákon má aplikovat. Ta pandemická situace za poslední dva roky byla v jiném rozměru. Tehdy ti tvůrci, když ten zákon psali, na takovýto rozměr pandemické situace nepamatovali. Proto to byl jiný příběh. Proto jsme žádali, ať se k tomu přijme speciální pandemický zákon. Ale v téhle situaci je ten zákon přesně šitý na tento moment. Proto ho využíváme a proto je normální, když vláda přijde, a udělala by to kterákoli jiná vláda, a řekne: My potřebujeme teď ještě krizový stav, nouzový stav, pardon, a potřebujeme ho prodloužit. Tento nouzový stav se negativně nedotýká občanů České republiky. Nikdo je neomezuje, nikdo jim nebere jejich práva, nikdo jim nebere jejich majetek a podobně.
Asi těžko můžeme z jednoho volebního období jedné menšinové vlády a devíti žádostí o prodloužení nouzového stavu vyvozovat to, že tady je nějaká ústavní zvyklost, podle které se mají všechny následující vlády řídit. To přece není benevolence Sněmovny nebo pohrdání sněmovní většiny sněmovní menšinou. Tady u toho pultu skutečně může říkat každý poslanec, co uzná za vhodné. Bohužel někdy to jsou slova na úrovni čtvrté cenové skupiny, toho jsme tady svědky opakovaně. Ale i na to je potřeba někdy reagovat.
Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Alena Schillerová a připraví se pan předseda Josef Cogan. Prosím, máte slovo.
Neptám se na pana premiéra, vím, že je nemocen, četla jsem to ve veřejných zdrojích, rozumím tomu a přeji mu brzké uzdravení. A že my na to budeme reagovat případně dalšími dotazy, podněty. A to bude ta věcná a konstruktivní debata. Protože pak tady mluvíme, nezlobte se na mě, tak trošku sami pro sebe. A my chceme vědět, jak to vlastně chcete řešit, co vlastně, proč vlastně... My víme, že potřebujete nouzový stav.
Je přihlášen pan předseda Cogan, ale dává přednost, pokud tedy mohu poprosit také pana... Nejste ještě přihlášen. Ještě před vámi... Ale pan místopředseda chce jenom krátce odpovědět paní předsedkyni, kdy přijdou ministři, tak jestli dovolíte?
Děkuji za vstřícnost. Pan ministr zdravotnictví je služebně v Bruselu, ten je řádně omluven. Nevím, kdy se vrací. Pan ministr školství se dostaví na jednání.
Je potřeba si říct, co dneska konkrétně řešíme. A samozřejmě, jak bylo řečeno, přijdou a sdělí informace i ti, kteří třeba nepotřebují přímo ten nouzový stav.
Tentýž otec zneužíval i sestřenici tohoto dítěte, také nezletilou. Ten judikát naprosto odpovídá našim mezinárodním závazkům. To zbavení se problému bylo velmi jednoduché. Je tam přetížený ten příslušný odbor, ti lidé to nestačí zpracovávat. Ptala jsem se i na ústavně-právním výboru, jak je to s odškodňováním obětí trestných činů. Máme úpravu, v rámci které se každý peněžitý trest a další finanční sankce převádějí do fondu na pomoc obětem trestných činů. Bylo mi řečeno, že z tohoto fondu se tyto věci neproplácejí, přitom se tam musí hromadit milionové sumy, a co s nimi děláme? Koncem roku je převádíme do státního rozpočtu, kde se rozplynou jistě na jiné, užitečnější věci. Teď to říkám úmyslně s nadsázkou a ironicky. Čili opět dobrý úmysl, který v praxi nefunguje. Takže já končím svoje vystoupení, že tentokráte s těmi svými pozměňovacími návrhy, nebo našimi, nejsme stoprocentně spokojené. Udělaly jsme maximum možného.
Hlavním cílem navrhované změny je tedy uvést právní úpravu obsaženou v trestním řádu do souladu s úpravou obsaženou v novele zákona o centrální evidenci účtů, jakož i se samotnou směrnicí o používání finančních informací. Na základě výsledků implementačních workshopů a další hodnoticí činnosti ve vztahu k implementaci aktů Evropské unie bylo dále identifikováno několik oblastí, kde může Česká republika stávající úroveň implementace směrnice o útocích na informační systémy, směrnice o boji proti terorismu a směrnice o obětech trestných činů ještě více prohloubit. V rámci zákona o obětech trestných činů je navrhováno reagovat na judikaturu Nejvyššího správního soudu a tuto část tady velmi podrobně a detailně a daleko erudovaněji, než bych tady představovala já, představila paní doktorka Válková, takže to nebudu opakovat. Absence možnosti trestního postihu se projevuje i v případech, kdy se určitá jednání daných osob jeví z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i státu, na jehož území ozbrojený konflikt probíhá, jako velmi závažná a společensky škodlivá. Navrhovanou změnou by mělo dojít k napravení dnešního nevyhovujícího stavu. Bez významu není ani skutečnost, že kriminalizací účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu dojde rovněž k narovnání dosavadní disproporce, kdy možnost trestního postihu závisela jen na skutečnosti, se kterou stranou v ozbrojeném konfliktu daná osoba sympatizovala a ke které se připojila. Tento pozměňovací návrh plně odpovídá našemu programu SPD "můj dům, můj hrad". Jak už jsem tady zmiňovala, paní doktorka Válková tyto pozměňováky velmi podrobně zdůvodnila, takže se nebudu tady opakovat. Za SPD tedy mohu konstatovat, že podpoříme tři pozměňovací návrhy, které byly předložené, i návrh zákona jako celek.
Také děkuji, paní poslankyně.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
Takže myslím si, že je potřeba posílit práva slušných lidí, kteří jsou ve svém příbytku, a naopak je potřeba ta práva poněkud ořezat těm, kteří napadají, vloupávají se, loupí a podobně.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Ty důvody nejsou nijak ideové, nejsou nijak politické, jsou opravdu ryze právní. Já je mám shrnuté v sedmi bodech a ty body následně hned uvedu. Opak je pravdou. Jestliže budeme český právní řád kazuisticky zaplevelovat, tak tím lepšího a spravedlivějšího práva rozhodně nedosáhneme. Šestý důvod. A konečně poslední sedmý odborný důvod. Jaký má pojem obydlí vztah k pojmu byt, k pojmu stavba, k pojmu domácnost? Další neurčitý pojem, a velmi nebezpečný pro obránce, pojem oprávněná obava. Je to její vnitřní stav. Obava nemůže být oprávněná nebo neoprávněná.
Prosím, vaše dvě minuty.
Čili pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, děkuji, protože výjimečně budu moci dodržet dvě minuty, a také doporučuji hlasovat proti tomu návrhu.
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu.
Ty příběhy jsou opravdu velmi silné. To je druhá pozice, druhá strana této diskuse. Chceme to opravdu udělat tak, aby to bylo funkční, aby to k něčemu bylo. A já zvu všechny kolegy a kolegyně, kteří mají zájem o toto téma, aby se zúčastnili semináře, který, předpokládám, že ústavně-právní výbor uspořádá v dubnu tohoto roku.
Děkuji, pane poslanče. Jestli s tím, pane poslanče Bendo, souhlasíte?
Takže v tuto chvíli je v Radě České televize neobsazených kromě toho jednoho předchozího ještě dalších pět míst.
Neustále se to vyobstruovalo. My jsme řekli, že se chováme jinak, a tak se také jinak chováme, a ta volba normálně proběhne.
Stále se nikdo další nehlásí do rozpravy, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana předsedy? Zahájím hlasování o způsobu volby. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Návrh byl přijat. Děkuji, já tedy tomuto požadavku vyhovím.